Takže mě zajímalo, jak ministr průmyslu má zajištěné financování a kapacity těchto institucí.
Není to možné, ale otážu se. Takže nechcete písemně odpověď? Nechcete. Dobře, je to jasné. A přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové, připraví se opět pan poslanec Patrik Nacher. Pan ministr je omluven, na interpelaci vám odpoví písemně do 30 dnů. A já nyní poprosím opět pana poslance Nachera s jeho interpelací a dále se může opět připravit paní poslankyně Maříková.
My už jsme dneska si to odehráli a já jsem za to velmi rád.
Protože aby většina ministrů chyběla, tak to ty interpelace zrušme a řešme něco jiného.
Děkuji, paní poslankyně, ale vystupovala jste k návrhu programu.
Takže prosím, jak to bude pokračovat dál, jak bude moci opozice uplatňovat svoje práva? Považuji to za skandál!
Děkuji, paní předsedkyně. Dnes jako první bod, děkuji. Znovu se ptám, zda ještě někdo další chce vystoupit k návrhu pořadu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Odhlášení, omlouvám se. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně obrany paní Jana Černochová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Krásné dopoledne, dámy a pánové.
Rozumím, paní ministryně.
Návrh byl zpracován jako první legislativní reakce na agresi Ruska na Ukrajině. Konkrétně se navrhované změny týkají možnosti ozbrojených sil zasahovat proti dronům nad našimi základnami, zlepšení přepravních schopností, to je zavedení například vojenského vlaku. Dále to je umožnění výcviku ozbrojených sil v zařízeních státních podniků a příspěvkových organizací Ministerstva obrany. Dále to je modernizace využívání údajů pro účely obrany státu plně dle principu "obíhat mají dokumenty, nikoliv občané".
Prosím ještě jednou, kolegové - pana ministra Bartoše nechci vyvolávat - ale prosím o klid. Běžte si prosím když tak vyřešit svoje věci do předsálí. Děkuji moc.
Jak víte, aktivní zálohy fungují v tom systému velice dobře, ale je jich stále málo. Konečně zákon novelizuje i kompetenční zákon, kterým se zřizuje nový institut poradce pro národní bezpečnost, jímž se naplňuje programové prohlášení naší vlády. Pevně věřím, že stejně věcná a konstruktivní bude debata a spolupráce i zde v Poslanecké sněmovně. Činíme tak proto, že se jedná o opravdu naléhavou právní úpravu, která v reakci na zásadní změny bezpečnostního prostředí v Evropě vyvolanými invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny vyžaduje urychlenou účinnost. Čas je velmi cenný a my potřebujeme začít realizovat změny, které nám tato novela umožní. Děkuji vám za pozornost a za konstruktivní přístup k projednání. Byla jsem informována kolegy, že zástupci hnutí ANO budou devadesátku vetovat, takže samozřejmě budu žádat o zkrácení lhůty. Děkuji za pozornost.
Dobrý den, vážená paní předsedající.
Ano, to jsou problémy, naprosto souhlasím. Mě to nesmírně trápí a opravdu to řeší výbor Radiologické společnosti řadu let. Stěžujte si mým předchůdcům, že s tím nic nedělali! Osm let nehnuli prstem!
Já si myslím, že se sluší zareagovat na slova pana ministra. Je to pro mě velká čest... - někdo mi napovídá - když profesor, který se tím zabývá, mě za to pochválí a souhlasí se mnou. Pak jste popsal hezky edukativně subakutní vyšetření a na závěr jste popsal ambulantní. A další věc je, proč jsem vůbec přihlásil tu písemnou interpelaci. Protože vy jste mi vůbec neodpověděl na moje otázky ohledně sledování. Až potom, ve vaší druhé polovině projevu, zaznělo vše, co byste chtěl dělat, co budete dělat. Takže za mě, co jste tady řekl a navrhl, potěšila mě jedna věc. Potěšilo mě to, že jste řekl: Hned, jak jsem nastoupil, jsem se tím začal zabývat. To je velmi potěšující, protože už se tím zabýváte více než rok. To si myslím, že je dobrý poznatek. Dále jste řekl, že do půl roku budete mít výstupy, předpokládám, i nějaké řešení. Takže já za sebe už nebudu navrhovat hlasování o vaší interpelaci.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Děkuji. Pan ministr ještě bude reagovat a pak se hlásí... Pardon, pane poslanče, hlásíte se do rozpravy, ano? Takže dáme slovo panu ministrovi, poté bude vaše faktická následovat.
Oba dva to víme, za 14 miliard žádnou z těch technik, o kterých jsme se bavili, nekoupíme. V žádném případě nejsou problém peníze, naopak. Omlouvám se, velmi se omlouvám. Nicméně peníze v tomto případě opravdu nejsou problém, opravdu ne. Pacient, kde lékař indikuje vyšetření do určité doby, by to vyšetření do té určité doby měl mít. To je taky něco, na čem se shodneme. Proto jsem rád, že to téma je zdviženo. A tady budu velmi rád, když bude opozice a koalice velmi spolupracovat, odmyslíme od toho různé tlaky a opravdu budeme dbát na to, aby přístroje byly pořádně využívány, zvlášť když peníze na ně jsou dávány ze státního rozpočtu nebo z různých dotačních titulů. Naopak, ty přístroje dávat tam, kde je dokážou řádně využít. Není nic horšího, než když vám přivezou pacienta, který potřebuje akutní vyšetření magnetickou rezonancí, protože na tom závisí, jak bude ten pacient léčen, a to vyšetření není dostupné. Vy to víte, všichni to vědí, ale není dostupné prostě proto, že ta nemocnice nezajišťuje 24hodinový provoz, byť to přístrojové komisi slíbila. Je to dlouhodobý nešvar a rozumím tomu, že není úplně chybou mých předchůdců, že to neřešili. Já mám výhodu, že jsem odborník v této oblasti, a opravdu mě to osobně nesmírně trápí. Ale vy všichni, co jste tady a kteří jste seděli v exekutivě, víte, že ty změny, které člověk chce udělat, které vyžadují některé i podzákonné změny, prostě nejdou udělat ze dne na den. Ano, trvá to rok, ale já už mám nastavené, co máme udělat, změny v přístrojové komisi jsme udělali, a rozhodně ty další změny chystám a provedu v následujícím období.
Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu je podřízeno nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno? Tohle by pan premiér měl jasně vysvětlit, jak je to myšleno. A nabízí se ještě úvahy, zda by takový poradce pro národní bezpečnost neměl raději být zvolen Sněmovnou, nebo celým Parlamentem. Navíc, jaké jsou kvalifikační požadavky na tuto funkci? Má vůbec bezpečnostní prověrku nejvyššího bezpečnostního úřadu na nejvyšší stupeň? A jak dlouhý bude jeho mandát? Nevím, jestli se k nám připojí ještě další poslanecký klub tak, aby mohlo být na uvedený sněmovní tisk 368 dáno společné veto, ale doufám, že ano.
Do obecné rozpravy mám přihlášeného jako prvního pana Vícha. Tak, pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v podstatě vše to podstatné bylo řečeno v rámci projevu našeho předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy. Já bych se v krátkosti jenom zmínil o některých věcech, které on ve svém projevu neuvedl. Ale já se ptám, na jaké tabulky chcete ty předurčené vojáky v záloze povolávat? Teď jsou tady možná tři, čtyři lidi, kteří vědí, o čem je řeč. Kde máte poddůstojnické školy, školy důstojníků v záloze, kde chcete tyto záložáky přeškolovat na nové odbornosti, když chybí kapacity a v šesti krajích vojáci nejsou?
Takže dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ratiborský.
Vážené kolegyně, vážení členové vlády, vážení kolegové, předložený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany, je velmi závažný a má potenciální dopad na většinu obyvatel České republiky. Domnívám se proto, že nemůže být Sněmovnou projednáván tak, aby s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Hnutí ANO dlouhodobě podporuje snahy o zvýšení branné připravenosti. Naše dřívější návrhy adekvátně reagovaly už na hrozby, které pro naši bezpečnost představovalo nepřátelské hybridní působení. Je to sněmovní tisk číslo 209 a jeho včasné projednání by v tomto kontextu určitě dávalo smysl. Dále je Sněmovně předložen vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění mimo jiné Ústava České republiky a který má v některých otázkách souvztažnost k právě projednávanému tisku. Jedná se o sněmovní tisk 252, a zejména o otázku vysílání ozbrojených sil. V minulém i předminulém volebním období byl předložen s podporou napříč politickým spektrem a nebyl nakonec projednán. To je kardinální otázka, se kterou je dle mého přesvědčení potřeba se vypořádat přednostně. K závažnosti této ústavní změny rozhodně nepřispívá skutečnost, že na uplatnění připomínek dala vláda rezortům jen 7 dní. Až následně by tedy dávalo smysl odsouhlasit právě projednávaný předložený zákon, který mimo jiné řeší i ono vysílání ozbrojených sil.
Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Brázdila. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Ryba.
Pane ministře, prosím.
Děkuju za slovo.
Jsme zpátky v obecné rozpravě, tudíž nyní faktické poznámky mohou být uplatněny. První se hlásí pan poslanec Bělica. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Bylo to v době, kdy v médiích už probíhaly informace o českých dobrovolnících, kteří působí na ukrajinské straně v ukrajinském konfliktu, i s tím, že někteří tam působili jako instruktoři. To znamená, já jsem nevyzýval k žádnému vysílání naší armády na Ukrajinu, právě naopak jsem reagoval na situaci, která už tam je, protože když už tam ti instruktoři jsou, tak můžou cvičit přímo na místě.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zlínský, prosím.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na slova paní ministryně. Já jsem ve svém projevu neuvedl, že bych rád znal mobilizační plány. Pak jsem se ptal na něco jiného. Otázkou je, které informace, jak hluboko musí jít.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych jenom uvedl na pravou míru to, co jsem zde řekl o krajských vojenských velitelstvích. Takže tímto způsobem bych to rád dovysvětlil.
Děkuji, to byla poslední faktická poznámka. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím, přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. V obecné rozpravě zazněl návrh, aby lhůty pro projednání mezi prvním a druhým čtením byly zkráceny o 30 dní, a to na 30 dní, ze strany pana ministra financí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku - respektive kdo je pro zkrácení lhůt k projednání? Lhůty pro projednání jsme tady nezkrátili.
Co mně na tom vadí? A já si vezmu jen tu jednu větu z toho, že "poradce pro národní bezpečnost" - a teď, v původním znění dokonce bylo - "koordinuje činnost státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky." Trošku se zamyslím ještě nad tím, proč se zřizuje pozice poradce formou novely kompetenčního zákona. Zavádět do něj zřízení poradce, notabene i s řekněme se zavedením nebo určením jeho platu, je podle mého názoru naprosto špatné a nesystémové. To bychom tam mohli mít všechny poradce. Proč se to dělá takovýmto způsobem, když přitom sám zákon nebo ta novela hovoří o tom, že je tajemníkem Bezpečnostní rady státu? Není nic jednoduššího než do statutu Bezpečnostní rady státu tuto pozici vymezit a dát jí tam i její pravomoci. Proč to chceme dávat do kompetenčního zákona, kde si myslím, že to vůbec nepatří? Tím, že chceme, aby, když přijde jiná vláda, která nebude chtít mít toho poradce, aby ho nemohla jednoduše zrušit. Ale tak by to být asi nemělo.
Než pan poslanec dorazí, načtu omluvu: omlouvá se pan ministr Válek od 11 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, a přeji všem dobrý den. Poradci pro národní bezpečnost náleží plat a naturální plnění jako vedoucímu Úřadu vlády České republiky." A dále? "Poradce pro národní bezpečnost je z výkonu své funkce odpovědný předsedovi vlády a v rozsahu stanoveném vládou je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému v Úřadu vlády České republiky příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě." Způsob, jakým je tento úřad definován, protože je to úřad, umožňuje vytvořit téměř dokonalý korupční systém. Na této osobě se musí shodnout Sněmovna, a to většinou, tedy na poradci národní bezpečnosti, a to většinou nutnou pro změnu ústavy. Měl by tedy požívat obecné úcty, zejména z titulu svých znalostí a schopností. Nelze tam tedy dosadit někoho, kdo nemá ponětí o tom, co znamená a zahrnuje bezpečnostní systém státu, co zahrnuje a jak je strukturován v řízení a bez organizačních, manažerských, vyjednávacích a dalších schopností.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně obrany Jana Černochová. Levá část sálu, poprosím paní předsedkyni.
Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, poslanci, kolegové ministři, spolu s panem ministrem financí Stanjurou vám předkládáme návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně rozpočtových pravidel. Další to jsou, a to bych řekla, že uslyší zejména rádi kolegové z výboru pro obranu, jsou to ty strategické projekty armády, kdy vláda bude dostávat ke schvalování klíčové víceleté armádní projekty s jejich celkovou předpokládanou hodnotou financování. Určitě se budou tyto strategické projekty projednávat i ve výboru pro obranu a armáda by z těchto projektů následně v rámci celkového objemu čerpala v jednotlivých letech peníze až podle smlouvy, protože dříve přesné určení financování pro každý rok prostě nelze určit. Samozřejmě že jsou to také velké zásahy do jejich rozpočtů, jako to je velký zásah do našeho rozpočtu, ale bohužel nemáme jinou možnost. Chtěla bych vás tímto požádat o podporu předloženého návrhu a poděkovat vám za pozornost.
Možná se budu opakovat, samozřejmě některé věci budou navíc na doplnění. Záleží nám na plnění našich mezinárodních závazků, jak už jsme se k tomu vyjádřili mnohokrát v pětikoalici. Jde o předvídatelnost výdajů na obranu ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Jednoduše řečeno, pokud dojde k ušetření v rámci určitého výdaje, nebude tím rozpočet na další roky poznamenán, nemělo by docházet ke krácení, ušetřené peníze se tedy využijí v obdobných oblastech.

Závěrem bych doplnil informaci, že organizační výbor navrhl svým usnesením číslo 123 z 25. ledna 2023, aby garančním výborem byl výbor pro obranu. Já vám děkuji, a jak se říká, štěstí přeje připraveným.
Děkuji panu zpravodaji a s přednostním právem tady mám přihlášku pana Fialy.
Vážené kolegyně, kolegové. Děkuji, vážená předsedající, děkuji za slovo. To si myslím, že asi tak jednoduché určitě nebude. Tento návrh zákona jasně mění obrannou legislativu pro účely zapojení občanů České republiky do válečného konfliktu. To je vidět z většiny měněných ustanovení i z důvodové zprávy. Podobně je to ohledně dopravy vojenskými letadly. Jako nejzásadnější změnu v zákoně vidím zavedení nového institutu do branného zákona, takzvaného předurčení pro doplnění ozbrojených sil. K tomu je třeba jen věk nad 18 let, zdravotní způsobilost, podpis a potřeba ozbrojených sil. Zásadně mi tam chybí, že se v tomto případě nehovoří o obraně České republiky nebo jejích občanů. Je zde velké riziko, že právě tento institut, ale nejen on, by mohl sloužit k vyslání českých občanů do zahraničí, například na bojiště v Ukrajině. Velké potenciální riziko pro české občany představuje také zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na cvičení nebo operační nasazení až na tři dny. Se zněními dosavadních zákonů by vláda a ministerstvo obrany mohly aktivovat jen naši profesionální armádu, případně aktivní zálohy. Probíhalo by vlastně částečně předem. Zkrácení mezi obdržením povolávacího rozkazu a nástupem na operační nasazení až na tři dny jasně ukazuje, že si s tím Ministerstvo obrany v určitých případech těžkou hlavu dělat nebude. Chci věřit, že Česká republika zůstává právním státem a až tak daleko by to nedošlo. Proč ale zbytečně připravovat takovou legislativu, která by taková praktická rizika pro občany České republiky mít mohla? Celý tento návrh zákona vyvolává u řady občanů velké zděšení, že se opouští koncept profesionální armády a oživuje se branná povinnost českých občanů od 18 do 60 let. To veřejnost často ani neví, že tato branná povinnost stále trvá.